Nic jiného konkrétního v té zprávě uvedeno není na naši adresu. Už tak hluboko spadli tihleti rádoby demokraté, pseudodemokraté. Mimochodem - Vy polovinu lidí, téměř polovinu lidí v České republice, jejich názory označujete za extremismus, tak už jste zoufalí, tak už padáte na dno. To je extremismus jak vyšitý, paní předsedkyně Pekarová. Je to to, když někdo prosazuje názory mimo hlavní názorový proud. Takže bych šel ještě k dalšímu bodu, chci navrhnout další mimořádný bod. Dle informací cizinecké policie mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku a mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Pořád tady říkají, že se má počkat na Brusel. Takže Turecko má jasný politický náhled na to.
Prosím tedy o zařazení bodu s názvem Informace vlády o záměru prodeje zámku Štiřín a o koncepci prodeje zbytného státního majetku. Prosím zařadit jako první bod dnešního jednání, případně jako první bod jednání dnes po pevně zařazených bodech.
Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda tuto situaci účinně bohužel stále neřeší. Distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren, navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle odborníků, lékárníků odporuje českým zákonům. Česká lékárenská komora sdělila opakovaně - samozřejmě bez odezvy - že nebyla zatím navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozů léků. SPD tuto situaci kritizuje už několik měsíců, uvedli jsme dokonce i její návrhy řešení, bohužel bez jakékoliv odezvy. Přijali jsme do naší země asi půl milionu ukrajinských uprchlíků, přičemž vláda neudělala nic pro navýšení dodávek léčiv do České republiky a naopak část léků objednaných do našich lékáren bylo vyvezeno na Ukrajinu. Vláda Petra Fialy reaguje zatím pouze ústně, ale skutek utek. Nedostatek léků i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů v České republice. SPD se domnívá, že toto je konkrétní a flagrantní důkaz nekompetentnosti vlády Petra Fialy.
Vážená paní předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci.
Já tedy nechám hlasovat o prvním návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 163 poslanců a poslankyň, pro 161, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 6, přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 161, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
Zatím toto ale není z jejich strany dotaženo. Samozřejmě tady předpokládám, že ten, kdo je zastřešujícím orgánem v této debatě, jsou ministerstva jako partneři, kteří si případně vyřeší technickou otázku, zdali ta digitální informace půjde přímo na Úřad práce, nebo na MPSV a MPSV si to potom je schopno přetransformovat na Úřad práce. To je technická debata.
Nyní se do obecné rozpravy nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu k tomuto bodu tedy končím. Nechce vystoupit. V obecné rozpravě návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho takového nevidím. Já se zeptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zeptám se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Mašek, prosím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové zkrácení lhůty? Kdo je proti? Protože je 19.04 hodin, jsem přesvědčen, že je dohoda, že tímto bodem skončíme. Přerušuji naše dnešní jednání a sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy budeme pokračovat.
Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Adámková a připraví se pan poslanec Farhan. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pánové, že jste ukončili váš hovor. Nyní vystoupí pan poslanec Farhan, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Já bych zde chtěl načíst nový bod, který se týká také nedostatku léků. Ministerstvo, co se týká, a pan ministr, v této situaci jednoznačně zaspalo. Jedná se o nekompetentnost, neschopnost a neřešení celé této situace s léky. Situaci, která vznikla, ministerstvo dostatečně neřešilo. I v minulých týdnech jsme se dozvěděli, a i dnes, co všechno ministr zajistil. Já potom mu položím několik otázek, aby nám řekl, kdy to zajistil a kdy to přijde. Protože nedostatek antibiotik úzkospektrých způsobuje i to, že vlastně lékaři jsou nuceni předepisovat širokospektrá antibiotika, že vlastně tím nám narůstá rezistence a samozřejmě tím se potom bude zhoršovat i jejich účinnost do budoucna. Samozřejmě to přináší i problémy těm pacientům, kteří když nedostanou lék v lékárně, musí se vrátit k lékaři, a prostě absolvují takovéto kolečko. Dovolím si zde citovat některých pár věcí. Co třeba pan ministr prohlásil: "Ministerstvo zdravotnictví v úterý vyjednalo dodávku 300 000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina." A jak jsem tady citoval, co prohlásil pan ministr, ten článek vyšel 14. prosince, že domluvil a zajistil - já jsem nikde nezaznamenal ve veřejných zdrojích, že by byly tyto léky dovezeny.
A jestliže něco takového skutečně vzniká, tak tím spíš neměli by o tom poslanci Parlamentu České republiky vědět? Když takovému médiu dáte peníze, tak potom asi je otázka, jestli zůstává nezávislé. Má se rozdat 50 milionů neziskovým organizacím nevládním, ale když je platí vláda, tak už potom asi nejsou nevládní, když jsou to všechno profesionálové, kteří berou výplatu, tak už asi se nedá ani mluvit o těch neziskových. Na tyto všechny otázky jsme chtěli opakovaně odpověď a té odpovědi se nám nedostalo. Teď naposledy dal pan vládní zmocněnec pro boj proti dezinformacím Klíma rozhovor na Seznam.cz , kde řekl několik opravdu zase perel, které nevím, jestli má smysl tady citovat. Zeptali se třeba pana Klímy: "Média dnes nejsou jen tištěné noviny nebo zpravodajské servery, máme různé blogy, videa, posty na sociálních sítích. Kdo bude rozhodovat, kde je hranice mezi názorem, interpretací a dezinformací?" A pan Klíma na to: "To vůbec nikdo rozhodovat nebude, tím se vůbec nikdo nezabývá." "Kdo rozhodne, jestli jde o dezinformační web?" "Proč by to rozhodoval?" K čemu tedy ten zákon bude? Já jsem si připravil velice jednoduché usnesení, které už jsem tady také četl, které by mělo být na závěr tady téhle debaty, a to usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby jí a všem jejím členům předložila veškeré materiály o realizovaných a připravovaných opatřeních v oblasti boje s dezinformacemi a umožnila tak diskusi na plénu Poslanecké sněmovny." Z tohoto důvodu navrhuji, abyste konečně pochopil, jak je strašně důležité tento bod zařadit na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Ale bohužel díky tomu, že pomaličku vzniká ta byrokratická mašinerie, která se týká omezování slova a propagandy, vládní propagandy, tak ona prostě vznikne. Když něco takového založíte, tak se to pak velice, velice těžko ruší.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Juchelka, připraví se paní poslankyně Dražilová.
Byl tam i zástupce ministra vnitra pan náměstek Kolařík, který nám také k tomu nebyl schopen nic moc říct speciálního. Budu velmi stručný, protože budu navrhovat dva programy podle toho, jak jsem se přihlásil u paní předsedající. Tím prvním je, že tady velmi rezonuje v médiích penzijní reforma. Asi si takovýmto způsobem testuje, jak bude reagovat veřejnost, a potom možná podle toho tu penzijní reformu upraví.
Namístě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto zahlcených úřadů práce. Pozdě, ale přece. Je jen škoda, že vláda tyto návrhy nerealizovala již mnohem dříve, ušetřili bychom tím jako stát značný objem veřejných prostředků. Hnutí SPD je pro dočasnou, přiměřenou humanitární pomoc skutečným válečným uprchlíkům, ale současně odmítáme jakékoliv zneužívání veřejných peněz subjekty a osobami, které na tuto pomoc nemají nárok a které na skutečných válečných uprchlících pouze nepřípustně parazitují a okrádají český stát a daňové poplatníky.
Já vám také děkuji. Nyní tedy přistoupíme k řádně přihlášeným do rozpravy. První vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová, potom paní poslankyně Helena Válková a pan poslanec Jiří Navrátil. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Příjem z ciziny je neověřitelný, zatím. Musím upozornit na to, že ten příjem nemusí být pouze z Ukrajiny, ale i z jiných zemí. Úřady práce budou muset v každém případě oslovit zaměstnavatele a ověřit skutečnosti hlášené žadatelem, proto upozorňuji zase na velkou administrativní zátěž úřadu práce. Anebo - anebo - to jsem se tam nedočetla, pane ministře - to bude zase na bázi čestného prohlášení a nic se ověřovat nebude? To bych se chtěla zeptat, protože pak si myslím, že celé to administrativní cvičení by bylo zbytečné, a navíc trochu nerovné vůči občanům České republiky, kteří svou příjmovou a majetkovou situaci dokládat musí. Kam se například budou posílat, když některá z adres je evidentně špatně, nebo půjdou elektronicky? Jak ji ten žadatel opraví? Jak to budete zjišťovat? Jeden týden třeba učí, druhý týden neučí, a teď jí asi pravděpodobně, na to se jí neptám, a nemám právo ani se jí ptát, jí chodí nějaké finance na ukrajinský účet. Tak budou tyto OSVČ, které nepodnikají u nás, ale vlastně i daní tam, protože jsme ještě řešili daně zde, takže daní na Ukrajině. Další věc: mám tam babičku, která já nevím, jestli bere důchod na Ukrajině, já to nevím, a ona vlastně nemůže teď dostat výpis z banky, protože nemá elektronické bankovnictví, protože byla objednána na banku dva dny potom, co museli odjet z Oděsy pryč, protože se tam začalo válčit. Prohlášení o majetkových poměrech žadatelů u cizinců s dočasnou ochranou. To prostě nejde. Takže k čemu tohle prohlášení o majetkových poměrech žadatelů budeme chtít? Protože když tam budou mít majetek, tak co? Tak jim řekneme, prodejte dům, ať máte peníze a žijete tady za ně v České republice, a my vám dávky nedáme? Já nevím.
Prosím o klid! Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Pan předseda Okamura k hlasování. Pane předsedo, tedy zpochybňujete hlasování? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Vy jste nám vlastně řekl, že to tak má být, ale v tom zákoně to není, takže pojďme to tam doplnit a potom schvalovat jasné věci, které jste nám řekl a které tam chybí.
A kdo bude kontrolovat to nebo kdo zajistí to, že ti ukrajinští logopedi nebudou dělat práci někde jinde? A jenom řeknu jedinou větu: Špatná logopedická péče je horší než žádná.
Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Já bych ještě chtěla doplnit ty logopedy. Ono se to může zdát jako marginální problém, ale skutečně to marginální problém není, protože se zasahuje do poměrně významného zákona, jak už jsem říkala, a týká se to snižování specializované způsobilosti. To znamená ruší se úplně, nebo bude nějak transformovaná, nebo jak to tedy bude? Já si myslím, že to je docela závažný problém. Skutečně chybí vyjádření i odborné společnosti. Je potřeba si i tedy říct, jak kvalitní systém zdravotní péče chceme mít, jestliže teď začínáme snižovat odbornou způsobilost nebo specializovanou způsobilost některých zdravotnických pracovníků. Bude to tedy pokračovat dál? Protože nedostatek zdravotníků prostě je a určitě řadu let ještě bude. Takže poprosím ještě o toto vyjádření a znovu prosím, aby toto projednal zdravotní výbor.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Mašek. Pane poslanče, vaše další dvě minuty.
Děkuji moc. Já to jenom ještě jednou zopakuji, protože jsem nedostal odpověď. V důvodové zprávě je napsáno, že za příjmy se nově považují i příjmy ze zahraničí, především z Ukrajiny, a to jak z výdělečné činnosti, tak ze sociálních dávek a tak dále.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ještě jeden krátký dotaz, na který nebylo odpovězeno a který je docela zásadní.
Tak to byla zatím poslední faktická přihláška. Nyní se hlásí do rozpravy pan ministr Jurečka.
To znamená, ten člověk by tam měl uvést i příjem, pokud ho má z ukrajinské strany, ať už od nějakého svého jiného zaměstnavatele, pro kterého případně dělá on-line, nebo má příjem v rámci ukrajinské rodičovské, nebo má příjem v rámci důchodového systému Ukrajiny.
Ale potvrdila to i televize Nova, když jste vystupoval, tuším, v sobotu v hlavním vysílacím čase v Televizních novinách, tak tam řekl moderátor, že jste byl několikrát opakovaně na toto téma zván a že jste vždycky odmítl. Takže bojíte se, nemáte co říct, to je to podstatné. Takže já si dovolím, milý pane ministře, navrhnout - a všichni přítomní - další bod a zařadit ho jako bod číslo 2 dnešního jednacího dne, a to je Výzva k rezignaci ministra Válka.
Nyní je tady ještě přednostní právo, se kterým se hlásí pan ministr Válek.
Ten problém celoevropský je a já ho celoevropsky řeším. Dovezli jsme navíc půl milionu balení Nurofenu, což je v normálních letech půlroční spotřeba České republiky, tedy ne v covidových letech, ale v předcovidových. Pomůže mně tedy udělat některá systémová opatření, která zabezpečí Českou republiku proti výpadkům jakéhokoliv základního léku v jakékoliv kategorii. Prostě nemohl bych se jako lékař podívat sám sobě do očí, pokud by nějaký pacient byl ohrožen na životě proto, že lék, který je pro jeho život nezbytný, není. Proto možná méně chodím do televizí a o to více času věnuji jednání s výrobci, distributory a těmi, kteří nám ty léky mohou dodat.
Děkuji. Přeji hezké odpoledne, kolegové, kolegyně. Nyní je připravena a přihlášena paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se pan poslanec Síla.
Vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěla požádat o zařazení bodu, který se týká prodeje státního majetku, a to konkrétně zámku Štiřín. Bohužel, bližší konkrétní informace jsme se nedozvěděli. Mělo by být proto známo, zda je prodej skutečně potřebný, a také jakou formou bude probíhat. Zámek Štiřín je, jak známo, v majetku Ministerstva zahraničních věcí. S jeho prodejem i s nadhodnocenými fakturami je spojeno už několik korupčních afér z minulosti. Byl vždy lukrativním zbožím. Zámek Štiřín je vzhledem ke své poloze i stavu velmi atraktivním objektem. Je v těsné blízkosti Prahy, dlouhodobě se štědře investovalo jak do samotného zámku, tak i do přilehlých objektů a parku. Rozhodně se o něm nedá říci, že by byl zanedbaný. Kromě toho je to příhodné místo pro kongresy, setkání nebo školení. Pro mezinárodní účast je příhodný i tím, že je k němu téměř ideální doprava z pražského Letiště Václava Havla. Cesta totiž zabere i ve špičce zhruba půl hodiny. Kromě toho je využívaný i komerčně, atraktivní je i s ohledem na přilehlé golfové hřiště.